Já vám jenom chci říct, že pojem právní kutilství nebo poslanecké kutilství, které použil kolega Feranec, je velice mírné, zlepšující politickou kulturu v této zemi, protože se to dá označit termíny mnohem, mnohem horšími. No, jindy mi ho není líto, ale dneska speciálně je mi ho líto. A vy si opravdu myslíte, že v rámci té debaty jsme něco vyřešili? Tady padla odpověď, co to bude stát? A ostatní otázky? Retroaktivní otázky rozporu, zásahu do pasivního volebního práva. Protože tady neexistuje řádný legislativní proces.
za páté. Základní požadavek na tvorbu právní normy je obecnost. Máme tady řadu zkušených a dobrých právníků a troufám si tvrdit i lidi, kterých se vážím, stran opozice. Co to znamená? Jednoduše nesmí být ten zákon mířen na jeden subjekt. A zase, zodpovězme si, jestli cílem tohoto zákona nebo tohoto přílepku je to, že to dopadne na konkrétní subjekt. Nic více, nic méně. Jsem bytostně přesvědčen, že to omezuje svobodu podnikání. Proč nemůže podnikatel vstoupit do politiky? Už jsme mu to omezili v době nedávné. To je nějaká zvláštní profese? Divná profese? Přece je to úplně normální profese. Někdo je lékař, někdo je učitel, někdo je podnikatel. Dnes už tam může jít jenom šílenec, pokud je podnikatel. Navíc vůbec nechápu jinou věc. Já bych osobně nedělal pro podnikatele žádné bariéry. Když už se tato věc dělá, proč se to dělá formou pozměňovacího návrhu? Proč se k tomu nevede řádná odborná diskuse? A zase, jenom si odpovězte, jestli je to správně, jestli je to taková banalita, která se může řešit jenom touto zrychlenou formou. Nemá vůbec nic společného se zákonem o střetu zájmů. Přesto jste to tam dali, navíc na poslední chvíli jako přílepek. A jenom otázka: Je to správně, že takhle důležitá věc se tam dává jako přílepek? Zase, jenom si to zodpovězme, jestli ano, nebo ne. Musí tady trpět jako zvíře, protože má v zásadě normální dobrý zákon tady. Já vám ji přeju. Ne, ale opravdu, ten zákon váš je v pořádku, ten je dobrý. Je nadbytečný tento zákon. Protože dnes existuje přísná úprava zabraňující politikům ovlivňovat média. To je totiž úplně už ten původní lex Babiš xy, který zabraňuje veřejným činitelům, a já to tady přečtu přesně: "provozovat rozhlasové a televizní vysílání nebo vydávat periodický tisk provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku ani společníkem, členem nebo ovládající osobu právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání či vydavatelem periodického tisku". Podle mého názoru je zcela absurdní. A zase si zodpovězme, jestli třeba nemám trochu pravdu v tomto? A to úplně poslední absurdní, proč tvrdím, že to je absurdní, je jedna jednoduchá věc. Pokud si chce někdo získat přízeň médií, nezlobte se, ale nemusí si kvůli tomu kupovat vydavatelství. Stačí jednoduchá věc: koupí si novináře.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Michálek.
Já si myslím, že je správně, že v politice jsou zastoupeni jak podnikatelé, tak další profese. Tento zákon se týká toho, že člen vlády nesmí brát dotace a investiční pobídky - dotace a investiční pobídky, které jsou závislé na rozhodnutí úředníka, který je vládě podřízen. A za druhé, že politik nesmí vlastnit mediální domy. To je něco, co v zákoně už máme, pouze se to precizuje s tím pojmem skutečného majitele. Takže opravdu se to netýká nějak toho, že by se zpřísňovaly podmínky pro podnikatele. Snad jenom pro ty, kteří vyloženě chtějí žít tedy z nenárokových dotací a vlastnit přitom velký mediální dům. Vezmu jeden takový příklad. Tomáš Baťa, asi nejslavnější podnikatel v České republice, žádný velký mediální dům nevlastnil, nikdy nebral dotace, protože to považoval za mravní selhání. Tak jenom si to připomeňme, skutečně ten zákon podnikání žádným způsobem neomezuje. Pan Havlíček asi ten návrh ani nečetl, protože malých časopisů typu včelaři a podobně se ten návrh vůbec netýká. Čili než budete prosím, kolegové, mluvit o právním kutilství, seznamte se s tím návrhem. Ten zákon se týká pouze velkých mediálních domů, které mají povinnost ze zákona sestavovat účetní závěrku. Žádných včelařů.
Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Protože to je čistá manipulace pronesená medovým hlasem. Tady nejde o to, že podnikatel nemůže vlastnit média, že se to upřesňuje. Tam v tom detailu je totiž ta největší podlost. Ten pojem je zavádějící. Skutečný majitel je pojem, který vychází z evidence skutečných majitelů, který byl... Tento zákon je přijat na základě směrnice AML a primárně je to celé směrováno proti boji s organizovaným zločinem a terorismem. A problém je ten, že když jste jednou zakladatel svěřenského fondu, tak jste navždy zapsán jako skutečný majitel a nemůžete s tím vůbec nic udělat. Ten pojem skutečný majitel, který je v tuto chvíli zneužíván, tak to je ten čistý lex Babiš. To je ten likvidační prvek toho zákona. To je ten čistě neomarxistický prvek, o kterém tady celou dobu se bavíme. Ale váš návrh to naprosto znemožňuje. Takže přece od toho ty trusty jsou. Od toho ty svěřenské fondy jsou. Ani to vám prostě nestačí.
Prosím, máte slovo.
Já to říkám pořád - progresivisté, aktivisté, socialisté, neomarxisté by, pane předsedo Michálku, prostřednictvím paní předsedající, zbledli závisti, to, co jste před chvílí říkal. Vy říkáte - malé vydavatelství, velké vydavatelství. Co je vám do toho? Jsme ve svobodné společnosti, ať si každý podniká, jak chce. Nebo mu chcete snad diktovat, že má vlastnit dva časopisy, jeden, že si to má dělat online, že si to má dělat jakkoliv? Přece každý má právo si dělat, co chce, jak chce v podnikání, pokud to dělá regulérně. Něco neuvěřitelného. Co nám to zde tvrdíte o dotacích? Běžte se prosím podívat na programy TAČRu! Nemocnice společně s Akademií věd, společně s TAČRem, Technologickou agenturou, a s malým startupem dělají to, že diagnostikují na základě umělé inteligence neuvěřitelné věci v rámci nemocných lidí!
S faktickou poznámkou vystoupí paní předsedkyně Schillerová, připraví se pan poslanec Lang. Prosím, máte slovo.
Vy jste tam byl? Jaké dotace v době Bati? O čem mluvíte? To bych přirovnala k vašemu citátu z 18. ledna 2018: Nevěřte všemu, co vidíte na internetu. To říkal už Masaryk.
Nyní pan poslanec Hubert Lang s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Králíček.
My jsme tady slyšeli ze strany pětikoalice, že máme být racionální, že nejsou tady projednávány zákony, kolik stojí jednací den Poslanecké sněmovny, že to je x milionů korun. A já opravdu nevím. Já se domnívám, že pan Michálek opravdu asi tou svou obsesí už není na hraně nějakého normálna, a myslím si, že by možná měl svůj mladý život dožít pod dohledem nějakého zdatného ošetřovatele.
To jim nevadí. Tady je třeba říci, že je prostě... Protože vám, pane Michálku, prostřednictvím paní předsedající, tedy nevadí, že třeba pan ministr Jurečka převedl farmu na manželku a dál pobírá dotace, že pan ministr Válek převedl byznys na syna a dál podniká a možná i pobírá dotace v oblasti zdravotnictví? To vám nevadí? Tak kde je ta vaše spravedlnost?
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. Já jsem ze Zlínského kraje, my tam máme Baťův kanál. Tak někdy se to opravdu nepovede. Jestli tady prohlásíte - a já s vámi budu souhlasit - že dotace deformuji volný trh a tržní prostředí a že je to v podstatě zlo a jed, tak já s vámi budu naprosto souhlasit. Ona s tím ovládá. To je způsob její vlády.
Já navážu na svého kolegu Roberta Králíčka. Jestli byste mi na to opravdu mohl korektně odpovědět? Nesouhlasí s tím ani ten úřad. A to, co vy předkládáte, se přece dotýká veřejného funkcionáře, nebo veřejných funkcionářů. Prosím, odpovíte mi na to?
Děkuji. Já tomu také přestávám rozumět. My se tady dneska zabýváme přílepkem, to znamená, něčím, co u tohoto zákona vůbec nemá být. Chcete navyšovat počty úředníků na úřadu, ke kterému to vůbec nepřísluší, a zároveň se pyšníte v médiích, jak schvalujete antibyrokratické balíčky. Tak já už tomu tedy nerozumím, protože samozřejmě tady ta byrokracie levá asi neví, co dělá pravá. Nicméně to moje vystoupení zejména je k dotacím.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ministra zemědělství. Tady jsou dotazy od opozice, kterého ministra zemědělství? Tak ministra zemědělství, který vykonává svoji funkci do konce června, čili pana ministra Nekuly. No a myslím si, že by u toho mohli být přítomni i další ministři, ale případně nechám na dalších navrhovatelích, aby dali alternativní návrhy. Ale možná by mohl být i druhý alternativní návrh potom k Ministerstvu financí, ale ten případně nechám na nějakém dalším řečníkovi.
Ano, čili máme zde dva procedurální návrhy. Jako první budeme hlasovat návrh pana předsedy Michálka, který navrhuje přerušit tento bod do přítomnosti ministra zemědělství. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vondráčka, který navrhuje přerušit jednání o tomto bodu do přítomnosti ministra spravedlnosti Blažka. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Mám zde přihlášku s faktickou poznámkou ještě pana poslance Vondráčka a poté pana poslance Nachera. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jako konstruktivní opozice jsme podpořili alternativní návrh kolegy Michálka, nicméně jsem zaregistroval, že pan poslanec Michálek hlasoval sám proti sobě. To už není právní kutilství, to už je závažný problém s integritou sám sebe.
Prosím, máte slovo.
Aby tady nezapadlo, že kolega Michálek řekl, že jsou to obstrukční návrhy, a pak sám ten obstrukční návrh tady předloží. Takže on vlastně obstruuje sám na sobě. A potom na tom svém obstrukčním návrhu pak hlasuje proti tomu svému obstrukčnímu návrhu. A teď pan kolega si kontroluje tu hlasovací sjetinu. No, tak to už...
Paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou, zatím jako poslední. Vyčerpali jsme všechny faktické poznámky a nyní s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Havlíček. Prosím, máte slovo.
A prosím o jednu jedinou věc - jenom si vnitřně, až to budu říkat, odpovězte, samozřejmě to nemusíte nikde prezentovat, nikde pouštět do žádných médií, jestli ano, nebo ne, nic více po vás nechci, abychom si uvědomili tu absurditu, co tady dnes máte zájem protlačit. Takže bude jich deset, budu krátký, nebojte se. Asi se shodneme na tom, že zákon má sloužit k ochraně občanů. Ulexujeme se v České republice. Věřím, že se snad shodneme s rozumnou částí poslanců, že tvořit zákony à la lex - a je úplně jedno, jestli je to lex Babiš jednička, dvojka, trojka, šestnáctka, anebo jestli je to lex ČEZ, nebo jestli je to lex obnovitelné zdroje energií. Tak si jenom řekněme, jestli je to správně, nebo není to správně. Díky tomuto značně zredukujeme počet schopných lidí, kteří by chtěli jít do politiky. A ono to není jenom o tom, že ten dotyčný, který chce jít do té politiky a je třeba úspěšný ve svém oboru, tak tam nepůjde proto, že se dělají tyto věci ve smyslu toho, že už dneska ty bariéry má. Já se na to dívám z úhlu pohledu zítřka. Řekne si jednoduše, že to nemá zapotřebí. A jak to tady dopadne? Chceme? Ono to bylo stejné s těmi valorizacemi už někdy v únoru, když jsme to zde činili. Vzpomínáte si, že ty valorizace, když se to mělo udělat i touhletou násilnou formou, tak to mělo být do 31. ledna, udělalo se to později a platí to zpětně. Zase si odpovězte, jestli je správné, že se něco zavádí retroaktivně. To znamená, opět něco jste učinili, někam jste vstoupili, začali jste dělat nějakou činnost, pak přijde nějaká politická garnitura, změní si to, padne to na vás a jsme tam, kde jsme.
Ne, vy na to nekašlete, vy se na tom přímo podílíte. Naposledy bych z tohoto místa chtěla apelovat na tu rozumnější část koalice: Nenechte se vodit Piráty a nenechte je zde vytvářet ty nebezpečné precedenty, které se kdykoli mohou obrátit proti komukoli. Odmítněte totalitní praktiky pana kolegy Michálka. Oni vám z té koalice stejně neutečou. Nemohou, potřebují ta svá místa. Věřím ale, že pokud vy ruku zvednete, tak alespoň Senát nepodlehne tomuto politickému aktivismu a že se zachová jako ta pojistka, kterou by měl být. Pokud to ale doputuje až k prezidentu Pavlovi, věřím, že podruhé už zjevnou protiústavnost neposvětí. Pokud však selžou všechny tyto pojistky, hnutí ANO se obrátí na Ústavní soud.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pokud na někoho ukazujete, tak ukazujete jedním prstem na něho a třemi prsty na sebe nazpátek. Takže vy tady uvádíte, že jsem posedlý. Ano, já jsem vytrvalý, to ano, ale kdo je posedlý? Já si pamatuji, jak vy jste mi ukazovala diářek, do kterého se vám podepsal Andrej Babiš, jak jste z toho byla úplně unesená. Mně přijde tedy, že opravdu spíš třemi prsty ukazujete na sebe. Když se tady bavíme o tom, že vaše strana, váš pan předseda nazval naše lidi, že jsme psychopati, musel se za to omluvit, protože mu to nařídil soud, u Lukáše Wagenknechta. Tak zase, neukazujete náhodou třemi prsty na sebe, prostřednictvím paní předsedající, když říkáte, že jsme nebezpeční? Třemi prsty na sebe. Já si myslím, že opravdu vy jste dosáhli úrovně toho, že jste mistři sebeprojekce. Každým svým dalším osobním útokem na tomto jednání ukazujete jenom třikrát tolik sami na sebe.
Já na vás nebudu ukazovat tím prstem, abych třemi prsty ukazovala na sebe. Proč musíte každý pozměňovací návrh, který je přílepkem, dávat ke každému zákonu, který se jeví, že by mohl ustát potom nějakou ústavní žalobu? Vždyť vy si tam neustále zřizujete místa! Vždyť vy nejste schopní jít do praxe, takže se vám dělají teplá místečka. Protože vy jste najednou přišli sem do Poslanecké sněmovny a dostali jste ty benefity a teď najednou, tak jak jste říkali hrdě, my bez toho dokážeme žít - to jsem ještě byla jako náměstek ministra, ale pozor, já byla odborný náměstek ministra, já nebyla politický jako vy. Já jsem odpracovala v té praxi víc než vy.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček. Stáhl jste to?
Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já budu reagovat na to, co tady říkal pan kolega Michálek. On polemizoval s tím, jestli jsou nebezpeční. Ten váš přílepek, to je přece právní kutilství. Přijde vám to normální? To je skutečně výsledek vašeho právního kutilství.
Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já to trochu jenom zjemním. Jaký zákon nyní projednáváme? Podívejme se na tabuli: Novela zákona o sdružování v politických stranách.